A já bych byla ráda, kdyby mi zde aspoň dnes někdo odpověděl.
Dobrý den, dámy a pánové. Já si pamatuji tady doby, kdy se říkalo, že kdo neřekne projev z hlavy, tak by neměl vystupovat.
A dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Sadovský. Pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, já bych chtěl na úvod říct, že nouzový stav na 30 dnů podpoříme, a to jsme řekli více než jasně. Ale ono to má i svoje další souvislosti. V nedělní Partii nám vysvětlila paní předsedkyně Sněmovny, že vláda se nemá starat o lidi. Nevím a nechci předjímat, jestli nám tím chtěla říct ideologii této vlády, ale já s tím naprosto nesouhlasím. Pominu to, že se z ní víceméně stala vojenská analytička, když nám řekla, že ani vojska se nezastaví na hranici Ukrajiny. Dvacetkrát to řekl. Kolega Výborný dneska tady řekl, prostřednictvím pana předsedajícího, že nejsme ve válce. Možná by se vláda měla zeptat i svých poslanců a oni by jí to vysvětlili. První věc bych chtěl říct: přestaňte strašit naše lidi! Nejsme ve válce. V žádné válce opravdu nejsme. Je tady uprchlická krize a je tady energetická krize. Ještě jednou: nejsme ve válce! Já rozumím, že nouzový stav je potřeba. Je potřeba a my ho podpoříme. Prostě víme, že je to důležité, a nechceme vám házet klacky pod nohy, nechceme dělat to, co tady dělala opozice v minulém volebním období. My jsme pana ministra Rakušana na bezpečnostním výboru požádali, aby nám připravil na jeho žádost k 31. březnu strategii ke všem resortům. Já si myslím, že všichni toto usnesení máte, a domnívám se, že to jsou převážně vaši senátoři, kteří tam jsou. Děkuji za pozornost.
Dalším přihlášeným do rozpravy je paní poslankyně Válková. Jenom podotýkám, že v rozpravě může poslanec vystoupit maximálně dvakrát.
Byla by to faktická poznámka, nebylo by to vystoupení, kdybych mohla. Nemůžu, takže budu fakt stručná. To, že tady o tom teď nehovoříme a soustředíme se jenom na ten časový moment, to neznamená, že o tom nebudeme hovořit někdy jindy. Velmi mile by mě překvapilo, kdyby k tomu nedošlo.
Vláda se může dočkat skutečně situace, kdy veškerá nová úroda bude v průběhu června už skoupena spekulanty na domácím trhu. Já tady uvedu několik příkladů, kde by vláda mohla jednat prakticky okamžitě. Například v souvislosti s krizí na Ukrajině se hovoří o krizi v oblasti olejářství, zejména nedostatku slunečnicového oleje v Evropě. Mimochodem, tady kdyby ministr zemědělství Nekola chtěl řešit tuto situaci, má jedinečnou možnost, protože o úrodě třeba slunečnice v České republice se bude rozhodovat až nyní. Může stále zasít a může tuto plochu téměř okamžitě zvýšit právě o tu sníženou plochu 19 000 hektarů. Vláda nereaguje, vláda mlčí, vláda nechce podpořit české zemědělce. A vláda má jedinečnou příležitost tuto krizi, důsledky pro české obyvatele minimalizovat. Nedělá to. Chci také zdůraznit, že ministr zemědělství nejenom že nechodí na interpelace, nechodí ani do Sněmovny, takže není možné ani na půdě Sněmovny diskutovat o tomto velkém problému, tak bude mít jedinečnou možnost za tři měsíce. Uvědomuje si vůbec předseda vlády Fiala tuto velkou odpovědnost a zároveň velkou výzvu pro české zemědělství a potravinářství, že od 1. července, v době nejhlubší krize zemědělství a potravinářství v Evropě, bude Česká republika předsedat Radě ministrů zemědělství, předsedat společné zemědělské politice? Já chci říci, že ještě máme čas předejít nebo eliminovat dopad potravinové krize v České republice. Bohužel musím zároveň zdůraznit, že za dva měsíce už bude pozdě.
Další přihlášenou je paní poslankyně Balaštíková.
Pandemický zákon, při kterém opět byl zneužit a obcházen stav legislativní nouze hned v té první fázi. Následně, když na to upozornil i Senát a ta norma nám byla vrácena, tak vládní koalice odmítla hlasovat o tom, zda stav legislativní nouze trvá. Tenkrát bylo všechno ústavně komfortní a v pořádku. Netýkalo se to soudců a státních zástupců. Nicméně normu vrátil Senát a následně padla pod stůl. V druhém případě jsme jednali o pandemickém zákonu, už o tom mluvil tady kolega Mašek. A od začátku tvrdil jak premiér, tak ministr zdravotnictví, že se jedná v podstatě o jakousi jen pojistku. Ovšem pojistky nemají co být projednávány ve stavu legislativní nouze. Ale podstatné je, že vláda sama respektovala to omezení 30 dnů, které tam sice není úplně výslovně uvedeno, ale vychází z logiky věci. Nikdy ale nedošlo k překročení té lhůty. Oni v té době asi naprosto nemohli tušit, že přijde vláda nová a při první příležitosti, při první příležitosti, která nastala, tak vlastně řekněme nějak výkladové omezení své pravomoci nedodržela a zažádala si o více dnů. Nouzový stav je věc, která sama o sobě, už jsme to tady mockrát probírali, je v podstatě jen právní rámec. Já upozorňuji ale na to, že i ten samotný právní rámec už sám o sobě vytváří nějaké důsledky pro obyvatele České republiky, pro občany České republiky, například v oblasti přísnějších trestních postihů v případě spáchání trestné činnosti v době nouzového stavu. Takže sám o sobě už generuje nějaké změny v základních právech a svobodách občanů České republiky. A to je právě to nejzákladnější, na čem my se nedokážeme zřejmě domluvit, že nám jde o princip a jde o to, že se jedná o ústavní zákon a že by měla být dodržována nějaká dobrá praxe. A my zde mluvíme celou dobu o principu, a z druhé strany posloucháme argumenty o tom, že covidová a uprchlická krize jsou dvě naprosto rozdílné věci, že jsme si za těch 30 dnů vyzkoušeli, že přece vláda do práv a povinností občanů nezasáhla nijak citelně nebo vůbec, že se jedná o uprchlíky z jiné země. To není relevantní argument. Ústava České republiky je opravdu jenom jedna. Právo je jenom jedno. A ústavně-právní předpisy také nejsou dokonalé. Ale to každá zvyklost je někdy nová. Ale tahle je dobrá, podařilo se jí překlenout určitou mezeru v zákoně, a proto považuji za nehorázné, že tato zvyklost je nyní novou vládní koalicí pošlapána. Součástí debaty bylo například i to, zda členem House of Commons mohou být i starostové v Anglii. A ten lord mi řekl krásnou větu: Mohou, ale není to zde zvykem. Ale považuji to za naprosto nemístný komentář u předsedkyně Poslanecké sněmovny, která je první mezi rovnými, která by měla být předsedkyní nás všech, která by měla být mojí předsedkyní. A já, až budu někde hovořit třeba se zahraničními partnery, tak bych rád o ní mluvil čistě pozitivně a jednotně jako o naší předsedkyni, o mojí předsedkyni.
Nevadí. Není to zase tak složitá procedura ani to není tak složité. Nyní tedy přistoupíme k orientačnímu hlasování o protinávrhu, který zazněl, to znamená o 30 dní. Ne, pan předseda Benda namítá. Hlasujeme pouze, pokud chceme tento návrh podpořit. V něm bylo přihlášeno 147 přítomných, pro bylo 45 z nás, proti 19, to znamená 45 hlasů by bylo pro 30 dnů. Já tedy zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení a ptám se, kdo je pro? Teď už to není orientační, ale finální hlasování o předloženém návrhu. V hlasování číslo 5 bylo přihlášeno 148 přítomných, pro 82, proti 62, návrh byl přijat.
Nejprve asi přečtu všechny ty tři body usnesení Jiřího Maška. A vzhledem k tomu, že u dvojky, u trojky žádný pozměňovací návrh nebyl, tak bychom hlasovali zvlášť o dvojce, o trojce.
Ano, děkuji. Ano, souhlasím s tímto postupem.
To je bod číslo jedna.
Já vás chápu a děkuji za tu vaši iniciativu.
Už nemusíme hlasovat o té původní verzi.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
Já tedy zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. V hlasování číslo 7 přihlášeno 148, pro 140, proti žádný, návrh byl přijat. Prosím dále.
A poslední bod doprovodného usnesení Jiřího Maška: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky o předkládání seznamů všech veřejných zakázek, kde vláda využije nouzový stav k možnosti nákupu bez výběrového řízení."
Děkuji. Já zahajuji hlasování o předloženém návrhu.
A teď tu mám poslední doprovodné usnesení od Jakuba Michálka: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby předložila Poslanecké sněmovně zprávu o opatřeních učiněných s využitím nouzového stavu do 30 dnů od schválení tohoto usnesení."
Já zahajuji hlasování i o tomto návrhu doprovodného usnesení. V hlasování číslo 9 přihlášeno 148 přítomných, pro 138, proti žádný, i tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi doprovodnými návrhy usnesení. Je to tak?
Já už tady nic nemám, takže se s vámi loučím. Pěkný večer.
My vám děkujeme, pane zpravodaji, za provedení tímto bodem. Takže konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Jednotlivá doprovodná usnesení jsme taktéž hlasovali, tudíž jsme se vypořádali se všemi hlasovatelnými návrhy a bodem dnešního jednání. Já tímto tedy končím jednání dnešní schůze.
Říkají to politologové, říkají to komentátoři různých serverů, které rozhodně nepatří mezi fanoušky hnutí ANO. To, že zítra svoláte schůzku, je chvályhodné, určitě je potřeba mluvit i se státními hmotnými rezervami.
Děkuji.
Já moc děkuji, pane předsedající. Takže pane ministře, první bod. To chcete říct, že to skutečně stačí tady v této situaci? Příspěvek na bydlení je jediný instrument této vlády, který jste občanům nabídli, možná ještě mimořádnou okamžitou pomoc, ale ta také není moc valná. Druhá věc, která zazněla dnes tady z úst pana ministra práce a sociálních věcí, je: zvalorizovali jsme důchody. To je zákonný rámec, který je automatem a který automaticky navyšuje ty důchody, pokud se překročí v pěti měsících nějaká část procenta inflace. To je zákon, to prostě a jednoduše musíte udělat. Tak to také zaznělo dneska z úst pana ministra Mariana Jurečky. Ostatní ano. Plošně pomáhají Belgie například, Bulharsko, Finsko, Chorvatsko, Francie, Velká Británie, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, dokonce i Švédsko, a samozřejmě my v žádném případě ne. A to je jenom to, co jsem četl z hlediska snížení spotřebních daní anebo DPH. A já bych neřekl, že by to znamenalo, že všechny tady tyto vlády těchto evropských zemí jsou populistické. V žádném případě. Já si myslím, že to je spíše to druhé. Nevidím je ve Francii, populistické vlády, ani v Belgii, ani v Německu, ani v Rakousku. Česká republika má bohužel tedy v tomto kontextu vládu - a nebojím se to označit a říct - asociální. Pomáhat všem lidem, to je důležité. Všem lidem v České republice. Není to žádný populismus, jak se nám to snaží neustále tady naznačovat tato vláda. Je to pro mnoho lidí existenciální problém a je to o vstřícnosti a empatii této vlády. Všichni okolo, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rakousko, dokážou zvládat krize obě dvě, jak tu uprchlickou, tak tu inflační a energetickou. U nás se jede jenom na půl plynu. Lidé teď potřebují naopak vaši rozhodnost a víru v to, že je nenecháte ve štychu. Prostě a jednoduše, vládo, jeďte na plný plyn! Až pětině domácností hrozí pád do chudoby, někteří říkají dokonce až jedné třetině. V Ostravě dokonce již někteří poskytovatelé sociálních služeb nemají na benzin, aby se dostali ke svým klientům, a to nemluvím o nadregionálních poskytovatelích sociálních služeb. Kdy to tedy bude, když to táhnou ze svých rozpočtů?
Stát není mamahotel. Stát má samozřejmě pomáhat, stát má především nastavit pravidla a potom ta pravidla hlídat a nad jejich dodržováním bdít. Takže v tomhle smyslu si myslím, že to není úplně správné slovo. Na druhou stranu je jasné, že pokud se lidé dostávají do nějakých problémů, tak stát je tady od toho, aby v rámci subsidiarity nastoupila jeho role. Tam, kde to nezvládne rodina, kde to nezvládne společenství, ať už to je obec, nebo nějaké širší společenství, tak pak přichází stát. Každý se má postarat sám o sebe, ale zároveň má každý i odpovědnost za společnost a za celé stvoření jako celek, a musí tedy nést i zodpovědnost za ty ostatní, kteří se nemohou sami o sebe postarat, kteří jsou v nějaké těžké situaci. Potom bych chtěl zareagovat na pana poslance Tomia Okamuru. To jen na vysvětlení těch nesmyslů, co jste tady říkal. No protože vytlačili extremisty. Jistě za 75 let existence, nebo jak dlouho tato organizace trvá, došlo k nějaké proměně. A my jsme mysleli, že to je rozumné. To jsem tam také řekl. Nesmíme zapomínat na to, co je. A je naprosto tragikomické, když se tady hovoří o tom, kdo tam jezdí. Ano, jezdí tam čeští politici. Například Daniel Herman, jehož část rodiny zahynula v rámci holokaustu. Zmiňovaná paní Knoblochová, předsedkyně Ústřední rady Židů v Německu. To si děláte srandu. To je naprostý nesmysl. Je to asi stejná kravina, jako že prezident Ukrajiny je nacista nebo fašista, když sám je židovského původu. To je úplně stejná demagogická, naprosto trapná historka, která je nedůstojná této Sněmovny. A je to hanebná lež a uráží ty, kteří tam jezdí! Takže jestliže tam vedle mě seděla předsedkyně Ústřední rady německých Židů a ministr německé spolkové vlády, tak chcete říct, že jsem byl na akci, kterou pořádali neonacisté nebo nacisté? To snad opravdu není už možné. A možná i na něco jiného. Tak si to pojďme říct. Ta je největším tahounem zrušení Benešových dekretů. A pak tady pan Fiala říká, předseda klubu SPD: No my jsme si řekli, že k těmhle věcem se nebudeme vracet. No ale oni se s nimi stýkají, jezdí tam, kamarádí se s nimi, fotí se s nimi, s lidmi, z nichž velká část má neonacistické názory, a není to žádným tajemstvím, a část z nich kritizuje současné německé vedení za to, že nechtějí zrušit Benešovy dekrety. Takže vy se podívejte, s kým se stýkáte. A Salvini? Ten, který chtěl povinné kvóty? Jsou tam zástupci Židů, katolické církve, nekatolických církví. Ano, protože tam jezdí demokraté. Tak toho jsme ještě nevybrali, ale kdybychom měli vybrat největšího paznehta v této Sněmovně, tak myslím, že kandidát je zcela jasný.
To byl příspěvek pana poslance Pavla Bělobrádka. A nyní paní předsedkyně Alena Schillerová.
To sem nepatří. No on to pak trošku zmírnil, ta slova. A pak, my máme dokonce i zákony, že se máme starat o lidi.
Udělala jsem to vždycky a ne vždycky jsem za to sklidila potlesk. Tady jde o závažné zásahy do základních lidských práv. Já vám ještě uvedu jeden příklad. Dobře, máme teď vládu, která podle mého názoru, přes veškerou kritiku, kterou jsem tady slyšela od svých kolegyň a kolegů, tak se snaží. Snaží se čelit tomu, co se na ni valí z Ukrajiny, a tomu, čemu čelíme a čemu by čelila i naše vláda v souvislosti se zdražováním energií a dalšího. Výsledky uvidíme. Já bych se obávala. Bude tady jiná vláda, jiná Poslanecká sněmovna a můžou to být návrhy potom - když prodloužíte o 58 dní, příště to může být třeba o 90 dní a budete mít většinu. Ne vy, ale ta vláda a ta Poslanecká sněmovna. Děkuji za pozornost.
Chybí nám nástroje k podpoře ukrajinských dětí, které jsou ve věku přechodu ze základního na střední stupeň vzdělávání. Chybí intenzivní jazyková podpora, která by jim umožnila rychlé začlenění do výuky. Hrozí, že kvůli absenci systémové jazykové přípravy promarníme vzdělávací potenciál mladých ukrajinských lidí. Bariérou pro tyto žáky mohou být přijímací zkoušky na střední školy a neměli bychom ani zapomínat na ty, kteří na Ukrajině nestihli dokončit své středoškolské vzdělání, jak oni zvládnou maturitní a závěrečné zkoušky bez dostatečné znalosti češtiny. Tato skupina mladých lidí je ohroženější než ty mladší, na které je myšleno v první řadě. Potřebují intenzivní výuku češtiny. Střední školy hledají financování výuky češtiny jen obtížně, stejně jako učitele, kteří by češtinu jako druhý jazyk vyučovali. Vedle intenzivní jazykové podpory bude třeba ve školách zapojit i další podpůrné pedagogické a nepedagogické pracovníky. Školy potřebují učitele češtiny jako druhého jazyka, adaptační a integrační koordinátory, cizojazyčné asistenty pedagoga, sociální pedagogy, psychology. Kde na ně vezmou peníze? A když vyřešíme finanční zdroje, co zdroje lidské? Je třeba vyčlenit na daná opatření finanční prostředky, které nebudou závislé na nestabilních a krátkodobých zdrojích, jako jsou operační programy financované z evropských zdrojů. Na vytvoření systému, který naučí i ukrajinské žáky chystající se na střední školu česky, je třeba vyčlenit stovky milionů korun, protože náklady za nepovedenou integraci mohou být mnohonásobně vyšší. A intenzivní kurzy češtiny je potřeba připravit i pro jejich rodiče, aby se mohli úspěšně zapojit do pracovního procesu. Navíc tolik žádané zdravotnické a učitelské profese vyžadují dle zákona k uznání kvalifikace i jazykovou zkoušku z češtiny. Data totiž ukazují, že třetina cizinců ve věku 17 let je mimo vzdělávací systém, což je násobně více než u vrstevníků z České republiky. Ministr školství již dříve uvedl, že pro integraci uprchlíků bude zapotřebí jen do konce roku asi 17 miliard korun.